Je tady několik pozměňujících návrhů, buď to zrušit úplně, nebo to posunout. Já už jsem tento problém komentovala včera ve výboru pro sociální politiku.

Bylo to všechno nahonem. Za mě děkuji moc.
Ještě bych chtěl jednou poděkovat za to, že zákon vznikl. A je to jenom z toho důvodu, že věřte tomu, že pokud neschválíme některý z pozměňovacích návrhů, tak dojde ke zvýšení podvodů v rámci toho, jak se budou firmy chovat, ono jim nic jiného nebude zbývat. Když začnou propouštět, poznáme to na pracovních úřadech, samozřejmě náklady porostou. Ale co hlavně, ušetřili bychom práci těm firmám, které dnes mají obrovské potíže to celé zprocesovat.
To nedává smysl! Takže bych byla velmi rád, paní ministryně, za vaše vyjádření k tomuto aspektu. Představte si hotel, představte si hospodu, takže cestovní ruch a pohostinství tyto podmínky, neznám nikoho, kdo by je splnil. A není úplně logické nepomáhat těm nejpostiženějším. Takže zase, rozumím tomu, že chce ministerstvo povzbudit zaměstnanost, aby lidé nebyli propouštěni, ale alespoň snížení této tvrdé hranice na 70 % z našeho pohledu dává smysl. To je neskutečně důležitá otázka na paní ministryni Maláčovou.
Děkuji, vážený pane předsedající. Mám za to, že to je vlastně druhým konkrétním nástrojem pomoci po odpuštění minimálních plateb sociálního a zdravotního OSVČ. Ono u Antiviru jeho podtitul je skutečně takový. To není nástroj na podporu podnikatelů, ale nástroj na udržení zaměstnanosti. To znamená, firma, kterou stát zavře, musí bez tržeb doložit 40 % svých mzdových nákladů, aby její zaměstnanci mohli být doma na 100 %, už o tom mluvil kolega Bláha. A nemluvím ani o tom, že samozřejmě zaměstnavatelé musejí ty výplaty vždycky nejdřív vyplatit a potom si mohou požádat o příspěvek, což má samozřejmě taky obrovsky negativní vliv na cash flow těch firem. A ta kritéria jsou opravdu, jak bylo řečeno, velmi přísná. Těch 10 % stavů a 10 % vyplacených mzdových příspěvků ve chvíli, kdy ten trh se ještě zdaleka nerozběhl, v podstatě může fungovat jenom pro firmy, které postižené nebyly, anebo byly postižené velmi málo. Ti skutečně postižení vypadají z toho systému rovnou. To jsou ty návrhy ve smyslu tato kritéria změnit, změkčit. A připravil jsem jakousi úplně ústupovou variantu, která by ještě pořád některým firmám umožnila si pro tu pomoc jít, a cítily, že ta pomoc je spravedlivá. Ale oni v té množině ještě existují zaměstnanci, kteří mohli ve firmě skončit, aniž by dostali výpověď z organizačních důvodů, a to je právě smysl mého návrhu. Například jsou to lidé, kteří byli ve zkušební době, nebo lidé, kteří měli pracovní smlouvy na dobu určitou.
A chtěl bych všechny pozvat do sálu s tím, že si uvědomuji, že samozřejmě tohle téma je čistě podnikatelské.
Zazněl procedurální návrh, o kterém nyní budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je s přednostním právem přihlášená paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, po ní pan předseda Zbyněk Stanjura.
Takže proto tento pozměňovací návrh. Já vás žádám o jeho podporu. Věřím tomu, že cíl bude splněn, jak ten, který byl zamýšlen celou touto novelizací už od předkladatelů. A věřím tomu, že o to nám všem skutečně jde. Hlásím se tedy tímto do podrobné rozpravy.
Já bych jenom rád připomněl neformální dohodu, že u bodu ve zkráceném jednání se neuplatňují faktické poznámky. Nicméně dotyčného poslance nevidím, takže možná je to jenom omyl. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Paní ministryně, milí kolegové, milé kolegyně, začnu možná netradičně. Chci ocenit paní ministryni a ten materiál, který v této chvíli projednáváme.
Další dvě novely už jsou drobnosti. Díky tomu obdrží potom podnikatelé samozřejmě ty finanční prostředky na svůj účet dříve.
Já také děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Jelikož jednáme v legislativní nouzi, první čtení se nekoná. Nicméně než budeme pokračovat, seznámím vás s omluvenkami. Prosím sněmovnu o klid.
Tento svůj návrh vláda projednala toto pondělí odpoledne. Jedná se o návrh daňového krizového balíčku.
Paní předsedkyně, já si vás dovolím znovu přerušit a znovu požádat sněmovnu o větší klid. Děkuji.
Zazněly tam tři pozměňovací návrhy, které byly projednány. Byla tam bohatá rozprava, abych to shrnula, nicméně návrh usnesení, který byl schválen, je v následujícím znění. Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Tolik usnesení rozpočtového výboru.
Děkuji za to usnesení. Dobře, je tady přesvědčení, že musíme, já tedy svolám kolegy do sálu a budeme postupně hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Je zde návrh na zkrácení doby hlasování na pět minut. Já vám děkuji. Konstatuji, že návrh byl přijat a řečnická doba tak byla omezena na pět minut. Prosím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úterý jsme schvalovali zákon o kompenzačním bonusu, který bral z rozpočtu obcí a krajů v součtu 15 miliard - 11 obcím, 4 krajům. Ze strany paní ministryně zde zazněly výtky, že způsob, jakým Senát přijal úpravu, není možné tento kompenzační bonus vyplácet, protože by to ohrozilo výplatu tohoto kompenzačního bonusu. Je zcela v pořádku, je koncipován jako příspěvek obcím a krajům. Je to příspěvek nárokový a bezúčelový, jeho výplata proběhne přes Ministerstvo pro místní rozvoj a bude vyplacen ještě v letošním roce.
Samozřejmě ho nepovažuji za šťastný, protože omezuje hromadu věcí. Jenom uvedu jeden příklad ze své praxe zase. Pokud mám nějaký objem výroby, tak musím péct vždycky do minimálního množství. Platí to až do těch devíti, a když jich budu mít ale deset a dva se rozhodli, že u mě nebudou pracovat, tak zase nemám nárok. Nárok na prominutí pojistného se vztahuje pouze na zaměstnance pracující v těchto provozovnách. A tady bychom poslali jasný vzkaz těm poctivým: chceme vás podpořit za to, že jste nezavřeli, chceme vás podpořit za to, že jste poctiví, a chceme vás podpořit hlavně za to, že jste v době krize i za cenu nasazení vlastního zdraví pracovali pro občany této země. Takže to je zhruba všechno.
Prosím.
Děkuji za slovo. Dobré popoledne, vážené dámy, vážení pánové, kolegové, kolegyně. Já se připojuji s pozitivním poselstvím. Já si vždycky myslím, že při podpoře je lépe snížit daně, snížit odvodové zatížení, tedy nechat ty finance, nechat ty peníze přímo v domácnostech, v tomto případě přímo u firem, než je naopak složitě nejprve vybrat a pak přerozdělovat prostřednictvím veřejného sektoru, což má své náklady a nebývá to nejspravedlivější. Čili toto opatření, tento směr snižování odvodové a daňové zátěže je zejména v této krizové době samozřejmě ta nejlepší cesta, jak pomoci české ekonomice, českým zaměstnavatelům, ale hlavně ve finále zaměstnancům. Tento návrh ponechává peníze firmám, zlevňuje pracovní místa, a tedy se dá očekávat, že spoustu pracovních míst zachrání, což je určitě pozitivní zpráva. Je totiž dobře známo, že v České republice máme nadprůměrně vysoké odvody, které se týkají práce, nákladů práce, a je také dobře známo, že máme nadprůměrně vysoký podíl těchto odvodů na straně zaměstnavatelů, kteří tyto odvody platí za své zaměstnavatele .
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce představit náš pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Tato úprava by znamenala jednak vypuštění podmínky minimálního počtu zaměstnanců oprávněných subjektů v těch měsících, kdy budou o prominutí povinnosti odvádět pojistné žádat oproti březnu letošního roku. A taktéž navrhujeme i zrušení další podmínky pro uvedení prominutí pojistného, a to té, která stanoví minimální úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců ve srovnání se stejným ukazatelem v letošním březnu. Cílem našeho návrhu je tedy rozšířit okruh zaměstnavatelů, kteří budou mít na prominutí plateb pojistného nárok. Podmínky, které vláda stanovila, jsou velmi přísné a restriktivní, a to i ve srovnání s jinými kompenzacemi v rámci mimořádných opatření nouzového stavu. Pohříchu toto pomyslné kladivo opět dopadá především na ty nejmenší podnikatele a zaměstnavatele. Přístup státu vůči poctivým zaměstnavatelům musí být vstřícný a pomoc v době krize má být hlavně rychlá, adresná, efektivní a spravedlivá. Toto vládní návrh nenaplňuje. Proto přicházíme s naším návrhem, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji, paní poslankyně. A nyní vystoupí pan poslanec Jan Bauer.
Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, ono už to tady dnes zaznělo. Občanská demokratická strana vítá, že vláda konečně představila návrh na dočasné prominutí sociálních odvodů firmám. My přicházíme hned s několika návrhy změn, které okruh těchto firem rozšíří, a tudíž zvýší šanci na přežití řady z nich. A toto je na rozdíl od toho, co jsme schválili před 14 dny, opravdu skutečná pomoc, jak těmto firmám alespoň něco kompenzovat. Dovolím si představit velmi zkráceně několik pozměňovacích návrhů, které jsem za poslanecký klub podal. Pozměňovací návrh 5426 - prominutí odvodů všem firmám bez limitu 50 zaměstnanců. Navrhujeme zrušit podmínku 50 zaměstnanců a rozšířit možnost odvést za dané období snížené odvody na všechny firmy. My tímto návrhem reagujeme na to, že vládní návrh zákona chce umožnit tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele jen velmi úzkému okruhu těch nejmenších podniků, aniž by bylo vysvětleno, proč by podobnou podporu neměly získat i firmy větší. Vláda tímto omezením opomněla zaměstnavatele, kteří zaměstnávají výraznou většinu zaměstnanců. Já jsem si pokusil spočítat, možná 3,7 milionu. Jedná se o zmírnění podmínek poklesu mezd. Firmy v této době snižují mzdy, aby vůbec přežily. A navrhovaný pokles objemu mezd do 30 % oproti tomu považuji za rozumnou a vyváženou podmínku. Já osobně považuji ten souběh s Antivirem ne na firmu, ale na zaměstnance opravdu jako velmi prospěšný a moc bych si přál, aby byl přijat. Variantně navrhujeme limit počtu zaměstnanců zvýšit na 500 oproti vládou navrhovaných 50, přičemž tento návrh současně vypouští podmínku zachování výše úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců na úrovni 90 % za měsíc březen a ponechává pouze kritérium zachování 90 % zaměstnanců. Ono se to hodně objevilo i v médiích. Takže to je vše za mě. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová.
Za klub Pirátů chci uvést, že jsme jenom jaksi neradi, že ten zákon přichází až teď. Odpuštění pojistného na sociální zabezpečení bylo něco, co myslím celá opozice navrhovala, že to mohlo být dříve. Pomohlo by to velmi. Takže je to dobře, že to tu je. Konkrétně k těm hranicím, které už zmiňovali i mí předřečníci.
Já se nedomnívám, že by chaos vznikl v tom zařazování, protože přílohou toho je i seznam a je to udělané na základě určitého celního sazebníku, kódů nomenklatury, takže si myslím, že to může být naprosto jasné a zřetelné, jak by to mělo být.
Musím vás přerušit. A nyní pan poslanec Kupka.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, měsíc bojujeme za to, aby se podařilo najít finanční prostředky na kompenzování poklesu příjmů měst, obcí a krajů. Ne proto, že bychom chtěli vidět a budovat příkopy mezi státem a samosprávami, přesně naopak. Ano, to všechno je jeden společný stát a je společný zájem zajistit, aby nedošlo k závažnějšímu poškozování ekonomiky. Už před měsícem jsme navrhovali to, aby se podařilo zajistit finanční prostředky na realizaci investic měst, obcí a krajů, protože jsou to investice nachystané. Konkrétní jednoduchý návrh, který se nevydává tím směrem, jak jsme slyšeli v předchozích dnech, že by se napumpovaly dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj. Tohle, co nabízíme, je spravedlivější, mnohem jednodušší, bez zbytečné zátěže, k velmi jednoduchému a okamžitému využití pro investice v městech, obcích a krajích.
Jsou zde nějaké faktické poznámky. Prosím.
Všichni poslanci, co jsme tady, vnímáme to, že přes dotační programy to není to nejšťastnější a samozřejmě často ty peníze skončí u těch, co to procesují, než tam, kde by měly končit. V tomhle případě jí věřím a myslím si, že všichni víme, o co nám jde. To je o tom.
Teď se mi s technickou poznámkou přihlásila paní zpravodajka, takže jí dáme slovo. Prosím.
Já budu velmi stručná.
Děkuji paní kolegyni Richterové.
Proto jsem si připravil příspěvek, který bude k zamyšlení, jak bychom měli přistupovat k řešení zákoníku práce v následujících dnech. Jinak si nemůžu vyložit věci, které v rámci paragrafů o zaměstnávání vznikají. Přečtu vám jenom pár záležitostí, které jsou pro mě jako zaměstnavatele velice důležité a které v posledních dnech ovlivnily i náladu na většině pracovišť. A to jsou ty rozpory, které na pracovišti vznikají. Já zrovna skáču do vody". Tak až k takovým paradoxům dochází. Takže to je jedna věc, kterou bychom se měli zabývat, protože v okamžiku, kdy dojde k zásadním změnám v rámci nařízení vlády a nejsme na to zákoníkem práce připraveni, tak dochází k rozdílným přístupům k různým vrstvám zaměstnanců. No nemůže. Může pouze s tím, že to zaměstnanci oznámí 14 dní dopředu. Zaměstnanec nemůže vykonávat ani jinou práci, pokud s tím nesouhlasí. Zaměstnavatel nemůže ani zkrátit pracovní úvazek. Nemůže mu nařídit ani práci z domova, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí. My nepůjdeme do práce. Stalo se dokonce to, že zaměstnanec u jiné firmy, který je na ošetřovném, vzkázal zaměstnavateli: Počítej s tím, že přijdu 1. července, ale budu chtít 14 dní dovolenou, mám ji nahlášenou. Takto se chovají někteří. Zbaví se nepohodlných zaměstnanců už dnes na základě jednoduché rovnice - třikrát jsi pochybil, čau. A je to jednoduché a věřte tomu, že v dnešní době se to v klidu dá udělat, protože většina zaměstnanců, kteří nevědí, jak by měli přistupovat ke své práci, se chová stále nezodpovědně. A v ten okamžik samozřejmě ty lidi budeme mít na svých pracovních úřadech, budeme je platit, nikdo je nebude chtít zaměstnat, protože ti zaměstnavatelé si to mezi sebou sdělí. Myslím si, že všichni budeme mít oči pro pláč. Já vám ještě řeknu jeden rozpor. Ještě bych se vyjádřil k navrhovaným změnám ohledně dohod. Takových zaměstnavatelů je velká část, těch poctivých, ale stále díky tomu, že máme velké procento odvodů ze mzdy na zaměstnance ze strany zaměstnavatele, tak samozřejmě přibývá těch, kteří radši zaměstnají na dohodu nebo na nějakou jinou činnost, potažmo třeba i načerno.
Nemají se zabývat administrativou a papírováním, které stojí čas a peníze. V podrobné rozpravě ještě k tomu návrhu řeknu nějaké podrobnosti, ale toto je gros mého pozměňovacího návrhu.
Děkuji. Ano, návrh je potřeba přednést v podrobné rozpravě. Paní poslankyně Levová se omlouvá od 13.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A nyní prosím pana poslance Skopečka, který je další přihlášený v rozpravě.
Budu se opakovat jako u odpuštění odvodů. Je to samozřejmě opatření, které v dnešní situaci povede k tomu, že spotřebitelé budou více spotřebovávat. To znamená, pokud by tento návrh byl schválen, dá se očekávat menší propad spotřebitelských výdajů, což je samozřejmě důležitá součást hrubého domácího produktu. Ti lidé určitě vědí lépe, než to ví stát, jak se svými penězi naložit. Dobře víte, že to je návrh, který opakujeme. Já jsem velmi rád, že se paní ministryně financí i vláda tím balíčkem inspiruje postupem času. To je velmi úctyhodné a jsme rádi, že se vláda ekonomickým programem ODS takto postupně inspiruje. Takže kdo chce přidat lidem více peněz, kdo chce, aby měli více peněz v peněženkách, tak podpoří pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Pan poslanec Podal se nám omlouvá od 14 hodin z pracovních důvodů. A nyní prosím pana poslance Bauera, který je další přihlášený v obecné rozpravě. Prosím.
Milé kolegyně, milí kolegové, chci poukázat na očekávaný problém, který zde na plénu v souvislosti s covidem podle mého názoru ještě nezazněl, nebo aspoň jsem ho ještě neslyšel, a který můžeme elegantně vyřešit v rámci předkládané novely daňových zákonů. Ekonomický propad a existenční problémy firem budou mít přímý vliv i na jejich ochotu darovat na dobročinné účely, na charitu a činnost veřejně prospěšných organizací, mimo jiné i na sociální a zdravotní služby, které jsme v posledních měsících fatálně potřebovali, kde lidé odvedli neuvěřitelný kus dobré práce a které si potřebujeme udržet. Financování mnoha organizací je obvykle vícezdrojové, řada z nich nespoléhá jen na státní dotace, ale dofinancovává svou činnost právě ze soukromých darů. Je to určitě v zájmu nejenom těchto firem, ale i nás všech. Zdůrazňuji, že jde o opatření dočasné a že jeho cílem není dary navýšit, ale pouze udržet. Samozřejmě že se můžeme bavit o výši tohoto procenta, ale záměrně jsem po konzultaci s řadou organizací zvolil hranici 30 %, kterou osobně považuji za kompromisní a rozumnou.
Prosím, máte slovo.
Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Je tady nesmírný hluk a není možné, abychom vyslechli toho, komu bylo uděleno slovo, a už nebudu hovořit o tom, jak těžkou práci mají stenografky.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom velice stručně se stanoviskem klubu TOP 09 k projednávané materii, zákoníku práce. Myslím si, že už i v předchozích čteních jsem dostatečně jasně zdůraznila, že nepovažuji sdílené pracovní místo za to správné a nejlepší řešení, které je možné z hlediska podpory částečných úvazků. Já to považuji za mimořádně nešťastný způsob i v normální době. To chci tedy tady avizovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Pekarové.
Já bych si dovolil jenom krátce upozornit na skutečnost, že tento bod nebyl z důvodu přerušení projednán na hospodářském výboru, tak jak bylo předurčeno.
Prosím zaujměte místa, která máte podle usnesení Poslanecké sněmovny, a nechte toho, kdo je řádně přihlášen do rozpravy, v důstojném prostředí jeho diskusní příspěvek přednést.
Děkuji za slovo. Já bych rád podpořil pozměňovací návrh kolegy Víta Kaňkovského a kolegy Hájka.